Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Odůvodním, proč poslanecký klub KSČM podpoří tentokrát program této mimořádné schůze. Otázky byl vyvolány situací, která nastala v přípravě a v realizaci projektu silniční a železniční dopravní infrastruktury. A situace kolem přijímání novel zákona o posuzování vlivu na životní prostředí není tady žádnou novinkou, podobně jako způsob notifikace těchto novel zákona na úrovni Evropské komise. Je velmi varujícím výsledek vyjednávání s Evropskou komisí a hlavně dopady do praxe přípravy dopravních staveb. Zejména z důvodu již mnohaletého financování výstavby dopravní infrastruktury z prostředků Evropské unie.
Jako všechno, co jste řešit musel. Ale každý z nás, pane ministře, přebíral nějaké dědictví a každý z nás s takovýmto středně problematickým problémem šel do Evropské komise a vyjednával. Takhle zvorat jste to dokázal jenom vy. A svádět to na své předchůdce, to umíte zase jenom vy. Prostě aby nám nevládli balíci.
Tady naopak zaznělo, já budu citovat: Je tady mantra, cituji pana ministra Brabce, je tady mantra, že nebudeme stavět. Není to pravda. Budeme stavět i tak. Potlesk poslanců ANO. Já si to vysvětluji jedině tak, že buď pan ministr Brabec přišel nepřipravený do pozice ministra životního prostředí a teprve se začal seznamovat s problémy a s hrůzou začal zjišťovat, že tam nějaké problémy jsou, anebo o tom ministr Brabec nevěděl. Stavět se nebude. A pokud se bude, tak se osobně panu ministru Brabcovi omluvím.
Pane poslanče, skončil vám čas pro faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Faltýnek k faktické poznámce také.
Ta retroaktivita je tady naprosto nepochopitelná. Tak je udělejte rychle znova. Ti mohou kdykoliv vstupovat do probíhajícího řízení, ti mohou kdykoliv to řízení přerušovat, mohou i blokovat. Možná v tom by měli občané hledat tento důvod.
Nyní pan poslanec Faltýnek s faktickou poznámkou také.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, já budu velmi stručný. My už jsme si zvykli na to, že spousta našich kolegů, a František Laudát dneska toho byl příkladem, trpí takzvanou dlouhodobou amnézií. Na druhé straně ale my nemůžeme přece vytýkat minulé vládě, která tady byla tři roky jenom a vystřídala za ty tři roky čtyři ministry dopravy. Takže já bych moc prosil, abychom tu debatu zkonstruktivnili a hledali nějaké řešení. Zazněly tady nějaké návrhy na usnesení. Já sám mám také nějaký návrh připraven. Bohužel to asi nestihneme a je to velká škoda. Za druhé konstatuje, že nerealizace dopravních staveb na páteřní síti dopravní infrastruktury nebo významné zpoždění její realizace má závažné negativní důsledky na regionální rozvoj, životní prostředí, mobilitu i hospodářské a sociální podmínky krajů a obcí. Za třetí žádá vládu, aby urychleně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky legislativní řešení směřující k umožnění realizace dotčených staveb v co nejkratším termínu.
... tak to je třeba načíst v podrobné rozpravě.
Prostě jste u moci téměř tři roky a podívejte se, co jste vyřešili z reálných problémů této země. Všimli jste si, že prakticky nemluvil o budoucnosti. Já si myslím, že lidé chtějí dálnice, aby se tady stovky lidí ročně nezabíjely, že chtějí, aby byly staženy silniční proudy na kvalitní moderní komunikace, a ne že budete realokovat. Už jenom prostě chcete napumpovat ty peníze do silnic, kde ty efekty jsou řádově nižší, a já se obávám, že jestli chcete nakupovat vláčky, což je také jeden z těch nápadů, ne že bych nebyl příznivcem železniční dopravy, ale v tuto chvíli to, co tato země potřebuje, jsou dálnice, bezpečné dálnice. O tom se tady bavme! A prosím vás, začněte mluvit místo nějakých narážek a komentářů o tom, co prostě pro ty lidi připravíte. Domnívám se, že asi tohoto pokusu se chytá vláda.
A prosím, nechte pana kolegu Františka Laudáta...
Já bych poprosil, už se skutečně blížím k závěru. Ten článek pro výjimečné situace je určen pro přírodní pohromy a katastrofy. Osobně se domnívám, že dávno měl sedět v Bruselu pan premiér a pan ministr Brabec a nevracet se dříve, než s Evropskou komisí vyjedná řešení této krizové situace, což se dodneška nestalo. Když tak ať paní ministryně potom řekne, že se mýlím, ale vycházím z toho, že skutečně nepředloženými, nepředjednanými kroky můžete způsobit zastavení čerpání pro všechny operační programy. Domnívám se, že v kauze EIA došlo k fatálnímu manažerskému selhání zejména ministra životního prostředí Brabce. Je to v ostré kontradikci s tím, co sliboval pan vicepremiér Babiš voličům, že dosadí místo nemehel schopné manažery a tak. Jak jste tohle mohli dopustit, je naprosto neuvěřitelné. Co jste dělali ty dva roky a půl, téměř, co jste u vlády, a proč teď na poslední chvíli? Tak proč jste nepřišli při té novele zároveň s nějakým nástinem řešení? Jak je možná, že vláda se tomu nevěnovala? Vy jste se usnesli již v listopadu 2014, že jste zřídili meziresortní pracovní skupinu. Kdo monitoroval její činnost, kdo ji řídil? Proč jste to nechali až takhle daleko dojít? Děláte si z lidí srandu nebo co? A odmítám jakékoli pokusy o to, že teď budete říkat, že za to může Brusel, že uplatňuje retroaktivitu. Vláda a ministři manipulativně informují veřejnost o skutečném rozsahu kauzy a jejích dopadech. Tady jsem to dokládal. A dneska, když se podíváte na billboardy, pak tam vidíte tohle. Jenže ta realita skutečná je tohle. Tohle byste tam měli dát! Váš resort to zpracoval. Tohleto je to skutečné, to, co jste udělali. Moderní Česko. A ne to, čím vrtíte psem a krmíte lidi. Je to opravdu velmi vážný problém. A pak není divu, když už jako úsměvně i v České televizi zazní, že vlastně u toho byl Kalousek v roce 2008 a měl to vyřešit. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
To byl pan poslanec František Laudát. Budeme pokračovat ještě přednostními právy před schválením pořadu schůze. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vlivu staveb na životní prostředí se staví s absolutním přezíráním a ignorací.
Není tomu tak. V tomto ohledu tedy prvním vystupujícím v rozpravě je ministr životního prostředí Richard Brabec. Připraví se pan ministr dopravy Dan Ťok. Potom mám další přihlášené. Pane ministře, máte slovo.
Děkuju za slovo. Dovolte mi několik dat na začátek aneb trocha historie nikoho nezabije.
To vede k odporu veřejnosti ke stavbám silnic a dálnic, nárůstu soudních sporů, zpomalení vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a celkové nedůvěře občanů k vládní politice ochrany zdraví a životního prostředí. Česká republika v zákoně o posuzování vlivu na životní prostředí ještě v roce 2015 vydá paragrafy, kde v přechodném ustanovení posvětí uznání EIA podle závadných a špatných zákonů, které Komise i Rada kritizovaly. Nemůžeme se potom divit, že sklízíme oprávněnou kritiku odmítnutí financování takových staveb a současně nedůvěru a kritiku občanů. Je třeba si přestat lhát a přiznat si, že průšvih je potřeba řešit. Je třeba přestat vymýšlet, jak obejít dotační programy Evropské unie a směrnice Rady. Je třeba začít opravdu makat na nových EIA a nových projektech, a to co nejdříve. My také nevíme, pane kolego, který mi tady napovídáte. Nevím, jestli z vás někdo takový dopis dostal, ale vaříme tady z vody. Nevíme, co v tom dopise stojí. Ten problém může být takový, že Komise nedá peníze na stavby bez nových EIA, což by znamenalo stopku pro všechny nové stavby. Je také možné, že ministr Ťok za ANO chce proplácet peníze, které Evropskou unií nejsou schváleny, a nebudou tak nikdy proplaceny. Proto si dovolujeme také navrhnout usnesení.
Můžete samozřejmě jako předseda poslaneckého klubu říkat cokoli, ale nebude to nic platné, protože není schválen pořad schůze.
Načtu tedy usnesení po rozpravě, ať to zkrátíme a ať to pak padne na úrodnou půdu. Děkuji za slovo.
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pozdě, ale přece, pane ministře životního prostředí. Já musím ocenit, že po třinácti měsících účinnosti toho zákona jste se probudil a přiznáváte, že problém existuje, a v posledních dnech horečně hledáte řešení. Ale je to opravdu pozdě. A kdybyste mně nerušil, bylo by to pro mě mnohem příjemnější. Zase jsme u našich oblíbených evropských fondů. Já už jsem o tom mluvil jednou, kolik zachránců je v této vládě a kolik peněz se zachránilo nebo nezachránilo. Poturčenec horší Turka. Opět. A co nám hrozí v této chvíli? Došlo na naše slova. Já myslím, že na méně významné stavby, na opravy, na údržby se ty peníze nakonec nějak vyčerpat dají. To se dělá. Jedině dva, které jsou de facto připraveny nebo mohly být připraveny k výstavbě. Zcela neomylně, všechny úseky od Českých Budějovic směrem na Rakousko jsou ohroženy oddálením. No kdyby to tak bylo, tak dobře. Já myslím, že nikdo z nás si nemůže přát nic jiného. V čem já vidím to selhání zejména ministra životního prostředí? Tohle všechno musel vědět. Dneska se dočtu, že připravuje urychlené legislativní řešení. Nic proti tomu.
Lze pouze konstatovat, píše se dále, že opakováním procesu EIA jsme u nejpřipravenějších staveb se stanovisky dle zákona 244 ztratili minimálně stavební sezonu 2017 a část stavební sezony 2018, a to v těch nejméně komplikovanějších případech. Nejsou vyčísleny nebo jsou tam další, naskakují náklady na schvalovací procesy, dodatečné navýšení investičních nákladů. Takže vláda věděla o velmi nebezpečných ekonomických dopadech. Takže to je vaše politika, kterou nečinností, neschopností, manažerským selháním vytváříte. A až budete zase šířit nějaký optimismus ve snaze odvalit tento fatální problém za případně krajské volby či další, tak jenom tolik - jsou to zase materiály, které jsou oficiální. A potom veřejnoprávní projednání. Ovšem Frýdek-Místek, kde je dotek, nebo dotýká se Natury, tak je to těch minimálně 12 měsíců plus 30 měsíců. A takhle bych tady mohl pokračovat dále a dále. Z ministrů, kteří slíbili účast, se tam nedostavil nikdo. Samozřejmě bohužel došlo k souběhu toho, že zasedala vláda. Zřejmě měla ještě důležitější krizové momenty, aby alespoň ministr životního prostředí tam přišel. Já nemám problém s tím, co tady předložil pan kolega Faltýnek, ale prosím, vy přece na to nepotřebujete ani podpůrné usnesení.
Vážené paní kolegyně, páni kolegové. Je 13 hodin, nezbývá mi než přerušit jednání Poslanecké sněmovny, protože je čtvrtek a ve 14.30 začínají podle jednacího řádu ústní interpelace. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni kolega Michal Kučera a Miroslav Kalousek v tomto pořadí. Ostatní pořadí je zaznamenáno v záznamovém zařízení šesti přihlášených poslanců. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny... Ano, pokud jde o omluvy, budu konstatovat ještě jednou omluvy ministrů na dnešní odpolední jednání.
A to je postup, který Evropská komise na začátku při tom jednání naprosto odmítala, a nám se podařilo tento postup vyjednat. A to je, vážení, realita! To není žádný kondicionál co by kdyby. To se prostě stalo a to se podařilo a ta stanoviska jsou vydávána. A teď prosím jenom k těm mýtům. On se k tomu vyjádří určitě více pan ministr Ťok, ale přesto. Důvodů je víc, bude o nich hovořit i pan ministr dopravy, stejně jako o reálném dopadu možného zdržení v důsledku EIA. My jsme požádali celou řadu lidí, aby nám v těch jednáních pomohli. Byli samozřejmě europoslanci všech stran osloveni. Podle revidované směrnice EIA od května 2015 budou členské státy povinny ověřit, zda závěry nebo rozhodnutí EIA jsou aktuální před vydáním povolení. V tomto smyslu bude existovat možnost, aby členské státy zavedly časový rámec pro platnost závěrů nebo rozhodnutí EIA. I když jsme pochopili fungování českého vícestupňového systému, v jiných členských státech jsou přijatá opatření v tom smyslu, že EIA jsou pravidelně aktualizovány, a existují mechanismy, aby se vyvarovali těchto problémů. To platí jak pro finanční postupy, jako je zadávání veřejných zakázek, tak pro environmentální postupy. Posuzování vlivů na životní prostředí je mezinárodně uznávaný postup, jak zvážit různé dopady na životní prostředí u konkrétního projektu." A jsou to reakce velmi, velmi konzistentní a stále stejné. Reflexe aktuálních poznatků o předmětném území i dostupných možnostech ochrany životního prostředí představuje esenciální princip právní úpravy. Je tedy nasnadě, že dosažený stupeň poznání mohl být po 11 letech od vydání původního stanoviska odlišný.
Tolik tedy v jeho oficiální odpovědi. Jsou tam i další věci. Dále uvádí: Je však třeba najít takové řešení, které nebude znamenat ohrožení nebo zastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů pro dopravní stavby či ohrožení nebo zastavení čerpání z evropských fondů jako takové. Komise opakovaně podmínila možnost zahájení čerpání finančních prostředků v novém programovém období naplněním této předběžné podmínky, které bylo možné pouze zhojením Komisí vytýkaných nedostatků. Jinými slovy a stručně řečeno: za jistých okolností může dojít k ohrožení všech operačních programů, tedy 600 miliard korun. A k tomu cituji - ten dopis byl odeslán nebo zpracován 21. března 2016: K vaší žádosti o zaslání zpracovaných studií dopadů a vyčíslení případných škod mi dovolte uvést, že Ministerstvo životního prostředí nedisponuje komplexními informacemi o aktuálně připravovaných a realizovaných dopravních stavbách ani jiných stavbách. Dále praví: Novela byla několik měsíců připravována stovkami lidí, nejenom všemi dotčenými resorty, což je asi osm dotčených resortů, ale také Svazem průmyslu, Hospodářskou komorou a mnoha dalšími. Troufám si říct, že dneska je to jedna z nejdiskutovanějších norem. Pokud dneska nesměle vystupuje Hospodářská komora a vystupuje Svaz průmyslu a dopravy, tak já jsem dohledal dokumenty, pan ministr Brabec v tom má pravdu, tak bych tak řekl, jedou v tom všichni. Byla k tomu vydaná opakovaná memoranda, zřejmě s těmi komorami a profesními svazy, a věřte, že si velmi dobře uvědomuji, jaký tato novela může mít a bude mít dopad. Takže pan ministr nás ubezpečil a věřil tomu, že si velmi dobře uvědomuje. Zároveň jsme jasně slíbili, a odpusťte mi to slovo, že tato novela bude pouhou záplatou, tedy záplatou, která zhojí největší námitky, které nám dlouhodobě Evropská komise, České republice, za nedokonalou transpozici evropské směrnice do našeho právního řádu vytýká. Následují další a další.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vítám vás na dnešním dopoledním jednání. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Navrhuji, abychom určili ověřovateli schůze pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Jiřího Petrů. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 1, z přítomných 101 poslance pro 89, proti nikdo. Omluvy z dnešního jednání jsou totožné jako ze 44. schůze. Přistoupíme ke stanovení pořadu 46. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.
Ještě jednou. Za další, Ministerstvo životního prostředí a další ministerstva a vláda nevěnovaly problému dostatečnou pozornost a nepřipravily plány na rychlou nápravu krizové situace. Za další, Ministerstvo dopravy i vláda podceňují ekonomické dopady kauzy na české stavebnictví, rozvoj české dopravní infrastruktury. Za další, vláda svými plánovanými kroky ohrožuje čerpání všech prostředků na programovací období 2013 až 2020 a ohrožuje i vyúčtování prostředků z předchozího období. Dámy a pánové, dnes se máme na mimořádné schůzi zabývat hrozící krizí při výstavbě nejen dopravní infrastruktury. Osobně jsem zařazení poslední dobou navrhoval třikrát, i v časových variantách, abych nenarušoval vaše vládní priority. Buď si předáci koaličních stran neuvědomili závažnost situace, ale pravdivější variantou je, že se vláda snaží tutlat fatální manažerské selhání svého ministra, které nemá v dosavadní historii resortu životního prostředí obdoby. Za hlavního viníka této krizové situace osobně považuji ministra životního prostředí Richarda Brabce.
Co to znamená, dámy a pánové? Došlo k dalším změnám. V řadě míst vznikla nová bytová výstavba. V důsledku salámové metody při přípravě a posuzování staveb nebyly řádně posouzeny vlivy staveb souvisejících. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme zdědili mnoho let neřešený problém s nedostatečnou novelizací evropské směrnice EIA a začali jsme ho řešit doslova od prvních týdnů našeho fungování. Musím říct, že zcela neodůvodněná je rovněž obava, že nevyčerpáme evropské peníze včas. O možnosti realokací je případně možno rozhodnout, pokud jsem dobře informován, až do konce tohoto roku. Troufám si tedy říct, že neztratíme ani euro z nového programového období, kdežto z minulého programového období jsme měli kriticky ohrožených 100 mld. To by bylo asi jednodušší vyjednávání. A není to o žádném podlézání Evropské unii, protože ta jednání, která se vedla, se vedla s vědomím, co je ve hře. A je to půlka toho problému, možná ta menší půlka. My jsme tu novelu Evropské komise samozřejmě už několikrát navrhovali, ale zatím nás vždycky s jakoukoli novelou poslali rovně, s tím že říkali ne, pojďme se pobavit o jiných možnostech. Mluvili jsme s desítkami lidí, ale bohužel nikdo neměl takovou pravomoc, aby toto zařídil. Trváme na tom a máme na to spoustu jasných argumentů, že jsme zachránili ty peníze, že ty peníze by nikdy nebyly vyčerpány bez tohoto zákona, bez tohoto klíčového zákona jako podmínky že by ani nemohlo být zahájeno čerpání nového programového období, a získali jsme další čas.